Pan poslanec Luzar.
Já už jenom velice krátce. Pro mě je důležité, že tady vláda stanovila termín 30. červen 2018, ten už tedy nebyl dodržen, to jednání pokračuje. Budu velice rád a jsem velice rád, že tato odborná skupina při kraji je.
Přeje si někdo vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana poslance, zda tedy navrhne nějaké usnesení k této odpovědi.
Tím odmítnutím získáme čas, aby ten úkol pro společnost Prisco byl spíše technický a aby se spíše zajímala i o ty možnosti do budoucna.
Já jsem přivolal kolegy, aby případně se mohli zapojit do hlasování. Kdo je proti? Končím projednávání této interpelace. Další interpelace je opět interpelace na paní ministryni Alenu Schillerovou. Paní ministryně financí odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy České republiky při zjišťování informací od novomanželského páru při svatební hostině.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Já jsem na začátku řekl, že chápu, že se musí v podobných rozhovorech zjednodušovat. Já také ten rozhovor nekritizuji jako celek. Já chápu, může se to stát, ale myslím si, že by si to v tom případě nemělo ministerstvo dávat na své webové stránky.
Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Současný systém zadávacích řízení pro výrobu léčebného konopí je zcela nefunkční.

A souhlasíte, že ji potřebujeme dřív, než se z centra výzkumu a inovace staneme popelnicí na odpadní předražené konopí z vyspělých zemí?
Tam vždycky musíme brát v úvahu skutečně, jak mezinárodní úmluvy regulují pěstování konopí, protože to není běžná rostlina. A já určitě jsem připraven zvážit, zda povolit distribuci případně pouze českého konopí a regulovat tím dovoz ze zahraničí, o tom se může vést debata, ale byla by nutnost změnit legislativní úpravu tak, abychom tedy měli pouze české konopí. Je to vlastně obrana proti vytváření nadbytečných zásob návykových látek. Takže tak je to nastaveno, aby se s těmi zásobami samozřejmě pak nemohlo případně nějak obchodovat nelegálně. Konopí pro léčebné účely je uvolněno pouze v několika zemích Evropy, to je také třeba říci, není to úplně běžné. Já už jsem o tom hovořil v té první interpelaci. Zatím tedy jsme nezaznamenali nějakou zásadní poptávku, že by někdo přišel a měl skutečně zájem o české konopí. Asi by nebylo možné, aby s tím konopím volně obchodoval jakýkoliv soukromý subjekt.
Doplňující otázka. Prosím.
Na druhou stranu, jak říkám, stále zde existuje mezinárodní právo a to asi musíme respektovat, byť se nám třeba nemusí líbit. Není to běžné.
No, já jsem to právě vnímala, jak jste se vyjadřoval k neziskovým organizacím na počátku. Teď jste trošku ubral, ale ty počátky byly poměrně tristní. A to, jestli jste neměl čas za čtyři roky si na Ministerstvu financí udělat ohledně neziskových organizací pořádek, tak doufám, že to dáte do pořádku nyní.
Prosím, pane předsedo.
Proč říkáte, že jsem si neudělal čas, když to není pravda? Měl to na starosti premiér. Premiér se o to nestaral. Já jsem jako ministr financí na to poukazoval, aby se udělala analýza těchto nákladů. A pan premiér to neudělal. A pokud máme neziskovou organizaci, která bere peníze od nějakých ministerstev a tváří se nezávisle a potom udává do Bruselu, no, tak to kritizuji. Logicky. A co se týká té vaší otázky, a tady je interpelace pana poslance Jandy ohledně aktivity Českého svazu bojovníků za svobodu, tak s dovolením na to odpovím najednou.
Prosím máte slovo.
Člen policejního pohotovostního pluku, který v roce 1989 rozháněl studentské demonstrace a který zasahoval 17. listopadu na Národní třídě a který svým jednáním svobodu přímo potlačoval, je tak oceňován medailí za svobodu. Není to však první lapsus. A hlavně, připomeňme si ten obecný příklon k režimu komunistického Československa. Na rok 2018 i na rok příští je to 6 milionů 300 tisíc korun. Není jistě úkolem poslanců a vlády mluvit o spolkové činnosti občanského života, pokud neporuší zákony této země. Je však bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz. Proto se vás ptám, pane premiére, zda i nadále tento spolek budete sponzorovat z kapes daňových poplatníků?
Moc děkuji za ten dotaz. Akorát jste si, pane poslanče, neudělal úplně dobrou přípravu. Takže ten to začal a je to tam stále. Takže škoda, že jste si na to nevzpomněl. A já určitě nikoho nesponzoruju, prosím vás. Ten spolek v roce 2016 neobdržel žádnou dotaci z důvodu nevyúčtování poskytnutých dotací za předchozí rok, nesplnil podmínky.
Přejete si, pane poslanče, položit doplňující otázku? Bude pan premiér reagovat?
Já se divím, že poslanec Sněmovny České republiky mi říká, že za rozpočet je odpovědný premiér.
Děkuji. Přejdeme k další interpelaci, se kterou vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík, připraví se paní poslankyně Richterová.
Dobrý den. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane premiére. Tentokrát o zdravotnictví.
Děkuji. No tak ohledně zdravotnictví samozřejmě, já jsem rád, že poprvé ten resort konečně někdo řídí transparentně. Určitě si vzpomínáte na zprávu Evropské komise o korupci v českém zdravotnictví. My máme skvělé doktory. V tom reportu se mluvilo o tom Richelieu našeho zdravotnictví.
Skutečně to bude nájemné, které bude nižší než komerční. To nájemné bude kontrolované a bude nižší právě proto, že tím, že se zreguloval trh s hypotékami, kterému celkem rozumím, aby se lidi nedostávali do problémů, když nedokážou splácet, tak těmto lidem je třeba nabídnout dostupné smysluplné bydlení za přijatelné peníze, aby mohli důstojně bydlet a obce jim mohly nabídnout tyto byty.
Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zeptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji za tu debatu, kterou jsme vedli u minulého bodu, která samozřejmě se prolíná i s tímto bodem. Ještě jednou za to děkuji. Udělali jsme dotazníkové šetření na bydlení mladých.
Debata už byla obsáhlá. Podobně v programu Výstavba byly uzavřeny tři smlouvy. Původně v tom programu bylo alokováno 320 milionů.
Rozhlédnu se, zdali mám další přihlášku. Nemám, takže já tímto končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova. Táži se opět, zdali máte zájem o závěrečná slova. Nemáte. Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.
I tady jsou cesty, jak přinutit tuto společnost toto nečinit. Další informace, které jsem se dozvěděl, jsou znepokojující v tom, že 36 měsíců by měla být ostravská huť závislá na obchodní síti skupiny ArcelorMittal. Poslední věc, která tady zazněla, zazněla na téma Energetiky.
Nyní pan poslanec Lubomír Volný ve všeobecné rozpravě.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda nemůže prakticky vůbec nic dělat. Můj pocit je jiný. Evropská komise nejen že nic nevyřeší, Evropská komise tuto situaci jako vždy pouze zhorší. Ten podnik musí mít nějakou cenu, protože jej od něj nekoupí nikdo, kdo by na tom podniku nemohl něco vydělat. Ano, souhlasím s panem Luzarem. Protože to je úplně stejná situace, jako kdybyste si koupili vysoce funkční, luxusní mobilní telefon, na který na světě existuje jenom jedna nabíječka. Budete prostě v pasti a zaplatíte za tu nabíječku podstatně více než za celý mobilní telefon, anebo budete vydíratelní. A oni neudělají nic, co by je ve finále nějakým způsobem poškodilo. Oni udělají ve finále vždycky to, co nějakým způsobem posílí jejich pozici. Všechny ostatní návrhy a podněty jsou opravdu něčím na úrovni snu a naivismu a optimismu, ať už ho nazveme jakýmkoliv způsobem. Protože nikdo nikdy nepřinutí globálního velkokapitalistu, aby se choval zodpovědně a mile k nějakému regionu někde v pro mnohé lidi zapadlém kousku Evropy, protože taková síla nikdy neexistovala, neexistuje a existovat nebude.
Je to možné, ale poprosím vás, abyste potom v podrobné rozpravě se k tomu přihlásil nebo to znovu přečetl.
Dobře.
Děkuji, pane poslanče. Dále je ve všeobecné rozpravě přihlášen pan předseda Stanjura.
Samozřejmě investiční plán je velice důležitý, ale je to taky jenom plán. A pokud v tom plánu nebudete mít jasné záruky, že budou finančně podloženy a že budou k něčemu v realizaci, tak takové plány známe a jsme schopni jich napsat asi každý tucty. Otázka reality je potom trošku někde jinde. Tolik z mé strany k tomu navrhovaného usnesení. Pokud by tedy mělo být tvrdé, jasné, ať si vláda řekne. To neřeší problém ani odborářů, ani zaměstnanců, ani obyvatel. Toto je pro mě krizový scénář, který bych si nerad připouštěl. A proto znovu říkám, není to o tom, že by tady nikdo v této Sněmovně nechtěl. A ty záruky se týkají jak Energetiky, tak emisních povolenek, tak hlavně investování finančních prostředků, investičního plánu.
Děkuji. Přeji hezké poledne. Takže pan poslanec Volný . Jste přihlášený na faktickou. Tak nyní tedy s přednostním právem... Takhle, chce vystoupit paní ministryně, takže vám umožníme, ale do obecné rozpravy tady mám ještě pana poslance Volného.
Nevím, kdo to bude řešit. Apelovat je fajn, ale je to málo. Ale myslím si, že pokud to nesvážeme s jiným problémem...
Další s faktickou poznámkou požádám pana poslance Vondráka.
Jsem rád, že se to tady dneska probralo.
Děkuji za slovo. Co můžeme všechno ještě udělat pro to, aby se to maximálně urychlilo, aby nedocházelo k prodlevám v tom projektu? Protože to je velký projekt, který jde napříč mnoha volebními obdobími. Budu rád za jakoukoliv odpověď a možnost, aby se to konečně někam posunulo. Tak abychom případně pro naše nástupce ten projekt připravili v podobě, že už ho budou moci dokončit, pokud se to nestihne za tohoto volebního období, což se asi nestihne.
Prosím, pane ministře.
Jestli je tady nabídka na spolupráci, já se ji velmi rád ujímám. Tam by to určitě šlo. Druhá věc, jak může Poslanecká sněmovna pomoci.
Pan kolega Michálek se hlásí. Máte slovo, pane poslanče.
Myslím si, že na tu spolupráci můžeme navázat, a já se vynasnažím v rámci své působnosti, aby s námi spolupracovali i kolegové na pražském magistrátu.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, mohu rozpravu ukončit. Děkuji.
A je mu až tak ukradeno, jak tady bude fungovat v této republice huť, které se nuceně musí zbavit. Znovu zdůrazňuji - nuceně musí. Ano, je to soukromý podnik. Není pravdou, že to je jediný zájemce. Těch zájemců celkem, byli tři zájemci. Mám informaci, že další zájemci drží svůj zájem vstoupit do této skupiny. Je tedy opravdu hlavně na nás, jaké argumenty naše vláda předloží Evropské komisi. To bych byl velice nerad. Budu velice rád, když závěrem tohoto jednání bude jak paní ministryně, tak předseda vlády upozorňovat Evropskou komisi na tyto podklady, na tyto informace o možném nabyvateli a o možných problémech, které to může způsobit, o možných tricích, jak se z tohoto dostat ven. Je to hlavně o informacích. Proto nebudu navrhovat žádné usnesení, které by ukládalo a přikazovalo a termínovalo. Ne, já si myslím, že podstatné zde zaznělo. Nevím, co vedlo novou paní ministryni k tomu, že tuto odbornou skupinu rozpustila, a odkud teď čerpá její ministerstvo další informace. Budu aspoň rád, když tady toto zazní. Není to nic, co by nešlo ještě řešit, co by nešlo ještě dát do veřejného prostoru a informovat o tom Evropskou komisi. A nejsem úplně přesvědčen, jestli Evropská komise sleduje česká média. Jestli ten, který by to měl nabýt, má dostatek financí a je finančně silný a je schopen toto řešit. Jestli se opravdu nejedná pouze o trik. A je to jeden z mála příkladů, kdy Evropská komise je v tom dobrém pro českého občana. Zkusme to využít, zkusme něco pro to udělat.
Děkuji, pane poslanče. Než otevřu všeobecnou rozpravu, tak vás seznámím s omluvami, které nově přišly. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Ivo Vondrák, po něm vystoupí pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Měl jsem možnost jednat i s druhým zájemcem, kterým byl British Steel. A pravda je taková, že z té diskuse vyplynuly věci, které je třeba řešit a řekl bych nejen diskutovat, ale skutečně žádat o jejich řešení co nejrychleji, protože čas tady skutečně hraje proti nám. Jako kupec byla vybrána společnost Liberty House. Nebudu ji popisovat, to už jste tady dneska slyšeli několikrát. Mě zarazila jedna věc zásadního charakteru. Proto jsem se dotázal, zdali na to je společnost připravena a zdali je připravena především na to investovat ve společnosti ArcelorMittal v ostravské huti, protože bez investic se tato společnost do budoucna neobejde. Bylo mi řečeno, že je to výzva. A myslím si, že to je věc, kterou bychom měli požadovat, a to urgentně, i ze strany vlády po majitelích Liberty House, aby předložili plán investic.
Paní ministryně Jana Maláčová je omluvena do 14.30 z pracovních důvodů, takže by měla být přítomna. Chápu to dobře? Paní ministryně Marta Nováková je omluvena z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Paní ministryně má zájem a pan poslanec Luzar bude mít také zájem? Takže paní ministryně, prosím. Takže o slovo mám přihlášeného pana poslance Lubomíra Volného.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.
Samozřejmě, zazněl tady návrh usnesení. Já bych požádal předkladatele, aby mně návrh toho usnesení samozřejmě poskytl. Čili bych požádal i ostatní představitele politických klubů, pokud mají zájem se na tomto usnesení podílet, aby se přidali.
A naším zájmem musí být, aby Evropa na čínskou ocel, která má nefér podporu na rozdíl od našich podniků, byla uvalena vysoká cla. Ale myslím si, že máme několik kroků, které vláda učinit může. Toto není problém sporu mezi vládou a opozicí.